Já bych chtěl velmi varovat před podporou těchto pozměňovacích návrhů a myslím si, že to se systémovým řešením a s transparentností ve zdravotnictví nemá nic společného. Dále bych se chtěl vyjádřit k návrhu pana -
Já jsem vás na to upozorňoval na začátku, mě to velmi mrzí, ale nemohl jsem nijak ovlivnit průběh rozpravy. Tím bychom měli vypořádány pevně zařazené body pro zítřejší dopoledne, pak bychom pokračovali podle schváleného pořadu schůze.
Tento návrh nijak nezvyšuje míru rizika nezabezpečení veřejného zájmu na správném stanovení a vybrání daní. Milé kolegyně a kolegové, budu rád, když tento návrh potom podpoříte ve třetím čtení, a v podrobné rozpravě se ještě k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím. Děkuji za pozornost.
Nyní tedy v obecné rozpravě pan poslanec Fiedler. Máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych se chtěl zmínit ke svému pozměňovacímu návrhu, který se týká tohoto sněmovního tisku. Nejprve krátce přečtu jeho znění. Pokud správce rozhodne o snížení zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně, vyznačí tuto skutečnost do uvedeného seznamu včetně výše řádného i sníženého zajištění. Ministerstvo financí, tedy vláda k tomu vyjádřila nesouhlas se zdůvodněním, že to není žádným protikorupčním opatřením a že konkrétní údaje z jednotlivých řízení nemohou být poskytnuty. Je to samozřejmě věc názoru. Kromě provozních nákladů na existenci skladů hrají významnou roli i náklady na zajištění daně. Informace o výši zajištění nelze chápat jako informaci důvěrnou, související s ekonomickou situací subjektu. Jde naopak o informaci komerční, protože prokazuje, jak velká hodnota zboží může skladem legálně procházet. Případné snížení zajištění daně povolené jejím správcem je nutno vnímat jako formu státní podpory. Ve skutečnosti totiž jde o zvýhodnění konkrétního subjektu v soutěži se subjekty podnikajícími ve stejném oboru. Věřím, že to ještě projednáte jak ve výborech, tak ve vašich poslaneckých klubech a tak, jak se již stalo nejednou, i přes nesouhlasné stanovisko vlády nebo zpravodaje tento pozměňovací návrh získá podporu. Přihlásím se potom k němu samozřejmě v podrobné rozpravě.
Já jsem čekal, že se vrátí pan poslanec Plzák. Já jsem mu chtěl jenom odpovědět. On říkal, že by správně v tom textu mělo být nenasycené estery nenasycených mastných kyselin. To samozřejmě není pravda. To znamená, to, co je v pozměňovacím návrhu poslance Kalouska, je správně.
Děkuji za tento zasvěcený exkurz do chemie. Nikoho nevidím, v tom případě obecnou rozpravu končím. Pan zpravodaj si vezme závěrečné slovo.
Já snad ani ne závěrečné slovo. Jenom jsem chtěl podpořit návrh pana poslance Fiedlera, který chápu, že je kontroverzní, a chápu, že správce daně se mu brání. O tom nemůže být sporu. A snad jsme se tu všichni shodli na tom, že nejlepší obranou proti korupčnímu prostředí je prostě veřejná kontrola.
Já vám děkuji. Máte slovo.
Není potřeba vést odděleně sklady, je nutné vést jenom odděleně účetnictví do té doby, dokud budou prodávat ještě zbytky těch daňově zvýhodněných. To je přechodné ustanovení, které jsme vycizelovali k tomu prvnímu pozměňovacímu návrhu.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Karel Rais.
To, proč jsem nestáhl svoji přihlášku a říkal jsem si, že smysl má vystoupit, je to, abych řekl další krok, který určitě budu realizovat a ke kterému se hlásím. A teď se prosím nelekejte. Chystám se to podat určitě do konce letošního června tak, aby do konce letošního roku mohla být tato vyhláška Ústavním soudem zhodnocena jako ústavně konformní, nebo naopak.
Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Návrh na vrácení garančnímu výboru jsem nezaznamenal. V tom případě půjdeme dál a já zahajuji podrobnou rozpravu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolila jsem si přepracovat pozměňovací návrh tak, aby byl rozdělen na čtyři samostatné části, a umožnila jsem tak některým z kolegyň a z kolegů, aby alespoň pro jeden z pozměňovacích návrhů mohli s klidným svědomím zvednout ruku.
Děkuji, pane předsedající.

A důležitá a zásadní otázka je, proč a z jakých důvodů. A odpověď? Ta je jednoznačná.
Přeji krásný den, dámy a pánové. Já jsem si dovolila předložit na výboru pro zdravotnictví pozměňovací návrh, který pan ministr podpořil, ale zdravotním výborem nakonec neprošel, a já se domnívám, že by měl tento pozměňovací návrh být schválen. Dovolte mi, abych krátce zdůvodnila tento pozměňovací návrh. I když se v rámci povinného testování podaří zjistit přítomnost nákazy u některé z testovaných osob, nemusí tato skutečnost vést ke změně chování této osoby.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji panu poslanci Hovorkovi.
Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, já se tedy omlouvám, že jsem vstoupil mezi doktory, já bych tady spíše z pohledu toho pacienta. Viděl bych to ve dvou rovinách. Pokud si ještě dobře pamatuji, a chodím na oční, tak mi paní doktorka předepíše zdarma brýle, takové kostěné. Já si je nasadím a řeknu tedy: Omlouvám se, já nechci strašit děti, tak si je nevezmu. To je jeden pohled, tomu rozumím. Z druhé strany - jsme v Česku a v Česku co hrozí? Dřevěná ti bude stačit, to znamená, máš oporu.
Nyní paní poslankyně Soňa Marková.
Ubezpečuji své předřečníky, že nejde ani o nedorozumění ani o nepochopení, jak se tady snažili naznačit. To je jedna věc, jedna poznámka.
Faktická poznámka pana poslance Bohuslava Svobody a poté pana poslance Blažka.
Děkuji. Ale může říct, že prostě ji nedá z ebenového dřeva. Nezmíníte to příměrem k něčemu jednoduchému. Je to o tom - stát má a rozhodl, že udělá toto.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Týká se tvorby sazebníků, ale má blízko k tomu, co je v našem zdravotnictví velmi choulostivé, a to je ústavnost našich zákonů a přesné definice. A teď vážně prosím. A když vám připomenu posledního půl roku, tak mně jistě dáte za pravdu, že diskuse okolo úhrad protonové terapie nebo okolo úhrad terapie kmenovými buňkami jsou velmi vleklé, nekonečné, nedocházejí ke snadným závěrům a zejména nejsou dobře zákonem podloženy. A to podložení zákonem je velmi podstatné.
Často se setkáváme v letních měsících s tím, že rodiče pošlou dítě na pobyt a sami odjíždějí na dovolenou do zahraničí a lékař nemá žádné podrobnější informace, se kterými potřebuje pracovat. A většinou se do těch nemocnic dostávají ve večerních hodinách a nemáte jakoukoli šanci získat podrobnější informace k tomu, abyste mohli takto svěřené děti potom ošetřovat. Na závěr bych chtěl říci, že jsem rád za nekonfliktní projednávání této části zákona hlavně z hlediska očkování a těším se na jakékoli příspěvky, které budou potom řešeny v pracovní skupině. Během dnešního projednávání vystoupilo celkem sedm poslanců v obecné rozpravě a deset v podrobné rozpravě, kdy načítali své pozměňující návrhy.
Máte slovo.
Není proto úplně jednoduché pro mě na všechno zareagovat a myslím si, že mnohé z toho si mou reakci zaslouží. Myslím, že to je základní předpoklad k tomu, abychom se k eventuálním možným a potřebným změnám toho systému dostali. Já věřím, že se podaří tam vést tu diskusi. A já musím říct, že mě její argumentace už na výboru přesvědčila. Za předkladatele souhlasím se změnou a s vypuštěním toho povinného testování. Co se týká oblasti hluku, o které se moc nediskutovalo, ale která je velmi důležitá. Možná spoustu lidí zajímá mnohem více než povinné očkování. Tak i tady si myslím, že se nám povedlo využít toho času k diskusi k nalezení konsenzu. Takže dovolte mi ještě jednou poděkovat.
Děkuji panu zpravodaji a děkuji panu ministrovi. Než postoupíme dál, přečtu dvě omluvenky. Nyní otevírám další bod našeho jednání a tím je Já vás prosím, pane vicepremiére, ujměte se slova.
Dovolte mi, abych stručně uvedl a tím připomněl novelu zákona o spotřebních daních a zákona o pohonných hmotách. Hlavním tématem zákona o spotřebních daních je řešení problematiky daňových úniků souvisejících se surovým tabákem.
Než budete pokračovat, tak vás požádám, kolegyně a kolegové, jestli máte něco nutného k řešení, abyste si to šli vyříkat do předsálí, protože přece jenom hladina hluku je zde velmi vysoká. Já vám děkuji za to, že to budete respektovat.
Předmětnou úpravu lze rozdělit na dvě ucelené oblasti. Jedná se o zcela novou daň zaváděnou na daňovém území České republiky, která není harmonizovaná unijním právem. Předložený návrh zavádí zdanění surového tabáku bez ohledu na to, kde se na daňovém území České republiky nachází, tedy zda bude zjištěn v dopravním prostředku či ve skladu nebo mimo prodejnu.
Povinné testování na přítomnost protilátek viru lidského imunodeficitu je zásadní zásah do soukromí a porušení lidských práv. Testování pouze umožňuje diagnózu. Ovšem samotná diagnóza nedokáže v situaci, kdy onemocnění virem lidského imunodeficitu nelze zcela vyléčit, zastavit další šíření nákazy. Na rozdíl od tuberkulózy se virus nepřenáší kapénkovou infekcí. Na rozdíl od tyfu nemůže být virus přenesen jídlem nebo vodou. Skutečnost, že HIV se v České republice šíří především pohlavním stykem, znamená, že nikdo z občanů není bezbranný proti infekci a může se účinně přenosu bránit - sexuální abstinencí, monogamním vztahem, bezpečnějším sexem. Povinné testování je nátlakové opatření, které zasahuje do Ústavou zaručených lidských práv. Přínosy povinného testování jsou iluzorní a vedlejší účinky takového přístupu jsou nebezpečné pro ochranu veřejného zdraví. Povinné testování naopak odrazuje obyvatelstvo od dobrovolného testování. Přitom neustále platí, že úspěch HIV prevence stále závisí na odpovědnosti chování jednotlivce a ochotě změnit rizikové chování. Dobrovolnou spolupráci nelze získat násilným způsobem povinného testování. To je zdůvodnění mého pozměňovacího návrhu. Dále mi dovolte, abych se ještě přihlásila k druhému pozměňovacímu návrhu, který je ve sněmovním systému pod číslem 2053 a který se týká velmi složité problematiky chemického zákona.
Já vám také děkuji, paní poslankyně, a požádám nyní o vystoupení pana poslance Novotného a připraví se pan poslanec Vácha.
za poslední, za čtvrté - zohledňuje dlouhodobý pozitivní trend hygienické situace zotavovacích akcí, bere v úvahu různorodost jejich pořadatelů, které neohrožuje neodůvodněnými vysokými sankcemi. Takže ještě jednou. Děkuji za pozornost.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Váchu a připraví se pan poslanec Kolovratník.
Děkuji za slovo. Individuální očkovací plán stanovuje poskytovatel zdravotních služeb."
Já vám také děkuji.
Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Velmi stručně a velmi zjednodušeně vysvětlím, o co kráčí, jak je doprava spojena s ochranou veřejného zdraví. Teprve poté, co ty domy byly postaveny už vedle existující silnice nebo železnice, si začnou jejich majitelé stěžovat, že je tam hluk, a poté co... Jsou to skutečně pro stát naprosto zbytečné náklady, zbytečná zdržení. Ty náklady se pohybují v řádech desítek milionů korun a nejsou státem vyvolány. Pokud k němu budete chtít jakékoliv vysvětlení, jsem pochopitelně kdykoliv připraven ho vysvětlit. A ještě poslední podpůrná věta.
Rodič by tedy získal potřebné potvrzení v rámci této preventivní prohlídky, platnost by byla právě ony zmíněné dva roky. Rodičům by tím odpadla návštěva pediatra se svým dítětem navíc, zdravotnická zařízení by naopak stále v případě potřeby dostala potřebné údaje. Považuji toto řešení za rozumný kompromis, který jsme diskutovali s kolegou Kasalem i s vedením České rady dětí a mládeže, která jej akceptuje. Chci se v této souvislosti na závěr zeptat zde na fóru, pana ministra, zda si toto navržené řešení, které jsme projednali s hlavním hygienikem, osvojil a v jakém časovém horizontu je možné očekávat změnu prováděcí vyhlášky. Osobně se velmi přimlouvám za to, aby ten termín byl maximálně do tří měsíců. Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za pozornost a pana ministra si dovoluji zdvořile požádat potom, možná v závěrečném slově, o stručnou odpověď.
Nyní požádám pana poslance Svobodu, připraví se pan poslanec Farský.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se i já jako relativní odborník zapojil do diskuse, která je téměř bezbřehá. Já bych v prvé řadě chtěl velmi poděkovat kolegyni Novákové za slova, která tady říkala. My ho řešíme jako spor dvou celků. A je také nutná. To už není žádná legrace. Oni ti praktici na to měli prostě takovou tlustou jehlu. Je to věc, se kterou se nesetkáme. To, co už dneska víme, je otázka tuberkulózy, kterou nám sem dovezli do věznic vlastně vězňové ze zemí východní Evropy. A ještě poslední věc na závěr. Abychom neválčili, abychom prostě diskutovali s těmi, kteří mají jiný názor, musíme si také uvědomit jednu věc. Obávám se, že i my máme takové skupiny rodičů. Úplně to samé. V okamžiku, kdy otevřeme ten prostor, budou ho zneužívat nezodpovědní rodiče. Prostě budou rádi, že nemusí pro to dítě nic udělat. To je věc nesmírně důležitá. Tam prostě musí existovat nějaká evidence. To tak jednoduché není. Proto velmi vítám, že bude fungovat nějaká skupina odborníků, kteří na všechny tyto otázky odpovědí, protože ze všeho nejhoršího v medicíně je to, něco zřídit zákonem. Když to zřídíte zákonem, tak to všichni musí dělat. Mohou vzniknout jiné mutované varianty těch chorob, a proto právě všechny tyto věci by neměly být zřizovány zákonem. S jinými to nejde.
Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu další omluvenku. Nyní požádám pana poslance Jana Farského o jeho příspěvek do rozpravy.
Nemusím to udělat. A skoro jsem zvažoval, jestli nemám svoji přihlášku stáhnout.
Občané pojištěnci však o právo volit i být voleni prakticky přišli. Je tedy zřejmé, že správní rady zaměstnaneckých pojišťoven nezastupují pojištěnce a nenesou vůči nim ani vůči systému zdravotního pojištění žádnou odpovědnost politickou ani právní. Předložený návrh je proto řešením bezpečnostním. Je naprosto nezbytné předcházet situacím, že zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven jsou v mnoha případech připraveny v předstihu. Výsledné znění úhradové vyhlášky je však mnohdy odlišné od parametrů, které zdravotní pojišťovny dostaly od Ministerstva zdravotnictví v návrhu vyhlášky. To vyvolává problémy finanční udržitelnosti zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven již schválených správními a dozorčími radami. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi za jeho příspěvek v podrobné rozpravě. Nyní pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já budu velice stručný. Je to prakticky variantní návrh. Jinak je tam řádné zdůvodnění a pozměňovací návrh je velice krátký.
Děkuji. Jde tedy o číslo sněmovního dokumentu, abychom byli úplně přesní podle jednacího řádu, kde když říkáte čísla, abychom si to nepletli se sněmovními tisky. Prosím, nyní paní poslankyně Soňa Marková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je veden ve sněmovním systému pod číslem 2277 a týká se možnosti, aby zdravotní pojišťovna mohla upustit od vymáhání části nebo celé výše náhrady nákladů. Jak už jsem řekla, stávající právní úprava to nepřipouští. Já bych byla ráda, kdyby se tato úprava znovu vrátila, už z důvodů, které se týkají třeba pojištěnců v souvislosti s majetkovými nebo rodinnými poměry.
Nyní pan poslanec David Kasal, který je poslední v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Alternativní očkovací schéma dvěma dávkami očkovací látky do sedmého měsíce věku pojištěnce, které je také uvedené ve schváleném souhrnu údajů o přípravku, dostatečným způsobem nezohledňuje skutečnost, že proočkovanost kojenců a dětí v České republice je nižší než úroveň, která by umožňovala aplikaci tohoto schématu.
Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Máte na to necelé dvě minuty, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já to asi za dvě minuty nestihnu, ale cítím povinnost aspoň vyjádřit ta základní stanoviska. První byly pozměňovací návrhy pana profesora Vyzuly, které byly vlastně identické s těmi, které zamítl zdravotní výbor a které bych charakterizovat podobně jako paní poslankyně Marková, totiž směřující k zásadnímu oslabení role Ministerstva zdravotnictví a posílení role Ministerstva financí.
Kromě zrušení daňového zvýhodnění biopaliv se navrhuje zrušit i tvrdost vůči oprávněným příjemcům pro opakované přijímání vybraných výrobků. V případě, že jim bylo zrušeno povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z toho důvodu, že tři měsíce nic nevykonávali, nebudou muset vyčkávat dva roky, než si budou moci o nové povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků požádat.
Děkuji panu poslanci Raisovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Adam.